Politického boje! To je svatá pravda. První strana stále dokola. Že je to kauza, která má zásadním způsobem ovlivňovat naši politiku, poškozovat hnutí, poškozovat moje jméno, útočit na moji rodinu. Neuvěřitelná prasárna! Pokud chtějí likvidovat mě, tomu rozumím. Ale že mi sahají na rodinu, na děti, na manželku - neuvěřitelné! Neuvěřitelné. Budeme bojovat za tu pravdu, protože to je vylhaná věc. A budeme bojovat. Samozřejmě jde o to, abych byl poškozen. No tak Vitásková pět let chodila po těch soudech. Zničili jí život. Ano. A to je ten cíl. To je ten cíl - mě zlikvidovat, naše hnutí, zabránit mi, abych mohl vyjednávat jako premiér. A to všechno, co jsem řekl, se dá dokázat. To jsou ta fakta. Ne ty věci, které jste četli v novinách a slyšeli v televizi.
Děkuji panu předsedovi a nyní, než se dostaneme k další písemné přihlášce s přednostním právem, tak tady mám dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Veselý.
Ale pane premiére, neberte to nijak osobně. Vy mě asi skoro taky neznáte. Já jsem profesí advokát. Běžně ve své profesi zastupuji osoby, které jsou podezřelé ze spáchání trestného činu. V drtivé většině se oni cítí nevinní, stejně jako vy. Vy určitě znáte ty věci od svých advokátů. Ale pokud budete vydán, může to skončit už u policie. Může to zastavit státní zástupce. Věřte mi.
Vážený pane předsedo vlády, milý předsedo hnutí ANO, váš projev byl, jako byste byl úplně nový v politice. Vy tady dnes říkáte jméno paní Vitáskové. Že to celé trestní stíhání je prapodivné? Kdo je chránil celou tu dobu? Pan Komárek, pokud se nepletu, to, co říkal u soudu, říkal jako obžalovaný, to znamená jinými slovy, mohl legálně nemluvit pravdu. Pan Komárek má až do morku kostí policejní myšlení javertovského typu. To znamená, že když on vidí dva lidi, jak se o něčem baví, tak určitě konají spiknutí.
Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Marek Výborný.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, pan premiér Babiš tady zmínil jméno europoslance Tomáše Zdechovského. Zdechovský je členem kontrolního výboru Evropského parlamentu, a proto avizoval a vznesl dotaz na pana komisaře Günthera Oettingera právě v rámci jednání tohoto výboru. Tento výbor se sešel na svém jednání, které bylo naplánováno více než půl roku dopředu. Cituji: "Skutečně se nejedná o žádné zvláštní prosazení této kauzy na bod jednání výboru." A teď to podstatné - citoval jsem europoslankyni Martinu Dlabajovou za hnutí ANO.
Také děkuji.
Buďte konkrétní. Nebyl to premiér této země, který říkal, že v této zemi se dá objednat stíhání? Kolikrát jsme tady slyšeli a i jinde od právníků: pánem přípravného řízení je státní zástupce. Kdo může za těch pět let, o kterých mluvil pan předseda vlády? A můj kolega pan poslanec Blažek jenom připomenul, že už to říkal dávno, že je to celé divné. A kdo byl ministrem spravedlnosti, který s tím neudělal vůbec nic? Nebyl z hnutí ANO?
Děkuji, pane poslanče.
Jenom velmi stručně. Já to zkusím ještě jednou. Mé předchozí vystoupení nebylo žádné řečnické šťouchnutí. Mé předchozí vystoupení upozorňovalo na vážnost chvíle. Předseda vlády řekl, že žijeme v zemi - a řekl to deseti milionům lidí, kteří jsou ujišťováni, že máme rovnost před zákonem. Předseda vlády řekl, že žijeme v zemi, kde je možné objednat si trestní stíhání a dostat někoho do vězení. Pane ministře Pelikáne, opravdu na to nebudete reagovat? Opravdu tady budete sedět jako zbabělec, nebo abych byl slušný, jako oportunista?
Podívám se, jestli máme ještě někoho přihlášeného.
Hlasováním budeme rozhodovat o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka. Mandátový a imunitní výbor navrhuje oddělené hlasování. Dovolte, abych přednesla oba návrhy. Celý návrh usnesení Domnívám se, že celý text ohraničený uvozovkami není potřeba číst. Celý návrh usnesení Domnívám se, že celý text ohraničený uvozovkami není potřeba číst.
Nemám nikoho dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy, takže končím podrobnou rozpravu. Chci se zeptat, jestli máte zájem, někdo z vás dvou, o závěrečné slovo. Vážené dámy a pánové, přistoupíme tedy k hlasování o přednesených návrzích. Odhlášení proběhlo. Všichni jsme přihlášeni? Ta usnesení už nebudu opakovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti usnesení, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Přeji krásný víkend.
"Víte, já jsem zvolen do Poslanecké sněmovny jako jeden z vás. Za program, za hodnotové desatero, které jsem pomáhal spoluformulovat, a pokládám za svojí povinnost se ozvat, kdykoliv se někomu děje křivda a bezpráví. To je moje povinnost. A jsem přesvědčen, že moje povinnost křičet je tím hlasitější, čím je křivda větší a bezpráví absurdnější. Pokud přijmeme tuto přímou úměru, tak to jsem prosím pěkně ještě docela potichu. Je to prostě moje povinnost, jsem povinen tímto způsobem pracovat. Nenechat se umlčet ani špinavými pomluvami, které třeba pan předseda John říká v ČT24 nebo na které upozorňovala paní místopředsedkyně Klasnová nebo pan místopředseda Zaorálek." A tak dále a tak dále a tak dále. "V minulém týdnu jsem byl dvakrát terčem dvou nehorázných provokací estébáckého charakteru. Obě dvě byly zveřejněny v týdeníku Respekt. A ten člověk to tam hodinu na té obrazovce líčil s vážnou tváří. Kdyby přitom alespoň udělat vtip. Sotva se to v Respektu objevilo, tak se rozpoutala umlčovací vichřice, vystoupila nejsilnější opoziční strana, a tak dále a tak dále a tak dále. Tak těm bych chtěl říct svoje přesvědčení, že rovní a křiví, poctiví a nepoctiví, stateční a zbabělí - že těch je zhruba stejný poměr mezi politiky, mezi policisty, mezi duchovními, mezi novináři, státními zástupci i mezi občanskými aktivitami, protože bez ohledu na to, co děláme, jsme stejný živočišný druh. Já se mu omlouvám, že to nebudu číst celé, úplně poslední věta: "Pan poslanec Tejc tady vznesl vůči mně řečnickou otázku, zda se máme bát policie. Veškeré mé výhrady, které jsem vždy vznášel, nebyly proti policii jako celku. Řekl jsem tady ve svém vystoupení, že si myslím, že slušných a neslušných lidí je ve všech profesních kategoriích stejně. Ale bojím se policajta, který píše zjevné nepravdy. Toho se bojím. A bojím se ho o to víc, že nevím, co ho motivuje k těmto zjevným nepravdám. Je nekompetentní? Prostě ten motiv je mimořádně znepokojující. Toho se skutečně bojím. Ten motiv neznám. A protože neznám motiv, já se normálně nebojím. Bojím se jenom toho, co nedokážu rozeznat. Vím, že je tam lež, a nevím, co je motivem té lži. Toho se bojím, pane poslanče Tejci, vážně. Takže to byl krátký výcuc z debaty, kde tedy hlavní slovo měl Miroslav Kalousek. Takže jenom abychom si připomněli. A já bych teď volně přešel k vydávání pana docenta Svobody. Nikdo se nehlásí. Já si myslím, že jsme každý nějakým způsobem rozhodnut. Já pokládám za svou povinnost říct, že z důvodu, který přednesl kolega pan poslanec Polčák, budu hlasovat proti vydání pana poslance Svobody." Pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, příště budeme společně hlasovat proti vydání poslance Svobody. Kdybyste tady seděl, tak to budete vědět. Tak vám to sděluji prostřednictvím pana předsedajícího. "Samozřejmě respektuji argumenty těch, kteří budou rozhodovat pro vydání. Ale prosím povšimněte si, že bez ohledu na to, zda budeme hlasovat proti vydání, nebo pro vydání, tak všichni naši kolegové, kteří v mandátovém a imunitním výboru záležitost projednávali, mají stejný pocit, jaký máme my, kteří to známe jenom z otevřených zdrojů, že to je velmi podivné. Kdo ze ctihodných žen či mužů v Praze by teď chtěl zastávat místo pana docenta Svobody? Člověka, který je hluboce přesvědčen o své nevině. Kdo tenhle osud bude chtít ve prospěch svých občanů přijmout?" Přecházím k poslanci Zbyňku Stanjurovi: "Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Přesto bych chtěl ještě sdělit svůj osobní pohled. Nebudu vystupovat jménem celého klubu. My přece máme posuzovat, zda svého kolegu či kolegyni vydáme, či nevydáme.
Nevím, jestli on chce žít v zemi, kde ministr spravedlnosti zastavuje trestní stíhání. Ale vy říkáte, že celou tu dobu byl ministr spravedlnosti z této strany a nic s tím neudělal.
Já jsem reagovala na oba příspěvky, samozřejmě.
Vláda odpovídá Poslanecké sněmovně.
To za prvé. Já jsem neříkal, že jste vy měl něco zastavit v konkrétním případě. Ale vy tu sedíte tak spokojeně a váš premiér říká: u nás v České republice se dá objednat trestní stíhání. Kdo má politickou odpovědnost za celou soustavu státního zastupitelství? Mohl byste nám to na mikrofon zopakovat? A neudělal jste nic. Já jsem po vás nechtěl, abyste zastavoval vy osobně nějaké trestní řízení. Já se ptám, jak ty věty vnímáte, jestli cítíte odpovědnost, anebo zda vyvrátíte panu předsedovi Babišovi, že nemá pravdu. Má pravdu? Tak mi odpovězte.
A nyní se mi hlásil ze sálu s přednostním právem pan předseda Bartošek.
Já dneska vystupuji možná i proto, že rozumím panu premiérovi, co zažívá. Že je to mnohdy do rodin, do jejich osobních rodin, že se to týká všech. A pak je to likvidace. Nikdo si toho nevšimne. Už budu končit.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kdy jste konkrétně toto téma řešil? Komu jste zadal nějaký úkol, aby se tato situace v České republice změnila? Protože buď je to o tom, že dlouhodobě o této situaci víte a aktivně ze své pozice vicepremiéra jste ji před čtyřmi roky řešil, anebo to dneska používáte pouze jako argument, který se vám hodí. A já vám říkám, pane premiére, abyste se omluvil.
Děkuji, pane předsedající. Pokud budete někdy chtít, takové případy existují, můžete se zeptat řady policistů.
Já to celkem zvládám, ale moji blízcí o mě mají strach, přestože jim každý den říkám, že je to celé vymyšlená kauza - a tady se zase hodí to jméno, nebo ten expresivní výraz, který nepoužiji, vymyšlená kauza jednoho policisty s cílem mě zdiskreditovat, poškodit, dehonestovat a udělat ze mě zločince. A nyní mi dovolte, kolegové, v reakci - já jsem to původně neměl v plánu a neberte to jako zdržování, já doufám, že hlasování stihneme - jako reakci na tiskové konference jednotlivých klubů dneska ráno, kdy myslím, že to byl klub TOP 09, vyzýval, abychom dlouho nezdržovali, nediskutovali, že všechno je jasné. Oba dva tu knihu velmi dobře známe. Ale předesílám, a moc se za to omlouvám, ta vystoupení, vážený klube TOP 09 prostřednictvím pana předsedajícího, jsou strašně dlouhá. Jsou hodinová, jsou mnohahodinová. Je to bod vydávání Vlasty Parkanové. Já nerozumím panu místopředsedovi Zaorálkovi, když on tady v roli intelektuála říká, že imunita má zabránit tomu, aby výkonná moc spoutala moc zákonodárnou. V tom je smysl trestní imunity, to se jinak udělat nedá. Ale toto je jediný institut. Orgány činné v trestním řízení požádají o vydání poslance. V té žádosti jsou buď pravdy, nebo jsou tam objektivní nepravdy. Podle toho, jestli jsou tam pravdy nebo alespoň pochybnosti, Sněmovna vydává. Pokud jsou tam objektivní nepravdy, zcela neobjektivní a doložitelné nepravdy, tak by se Sněmovna alespoň měla zamyslet, jestli to náhodou není účelová šikana. Vsuvka - já vyřazený nejsem. "Upřímně řečeno ti, kteří si tohle myslí, to, co já jsem si myslel až do dneška, a přesto budou hlasovat pro vydání Vlasty Parkanové, tak se musí srovnat se svým svědomím - každý máme svoje svědomí - že podpoří objektivní nepravdy, a není jich tam málo, já je nechci opakovat. Přeskakuji čtyři strany. Všichni víme, že ta žádost je nesmyslná, větší hloupost už nám na stole nepřistane do konce tohoto volebního období. Zítra sem přineseme žádost o vydání Milana Šťovíčka, protože nesplnil svoji zákonnou povinnost přijít v motýlku, přišel v kravatě. A řekneme no jo, co když tu zákonnou povinnost měl, do toho nesmíme vyšetřovatelům mluvit. Šťovíčka vydáme, ať o tom rozhodne nezávislý soud.
Obdobný popis najdeme ohledně subjektivní stránky pomocníků, kterým se klade na vinu, že svým vědomým a úmyslným protiprávním jednáním napomohli realizovat záměr obviněného Andreje Babiše. Namísto nich pracuje s hypotézami a konstrukcemi, které nevycházejí z konkrétních faktů a zjištění. Opět nepůjdu do detailů. Mým úkolem zde není rozebírat jednotlivé chyby, mezery a vady procesního postupu policejního orgánu. A teď dovolte s určitou nadsázkou - pokud jde o obviněného Jaroslava Faltýnka, je jeho trestní věc výrazně jednodušší a důkazní nouze o to flagrantnější. Zde si dokonce s vysokou pravděpodobností troufnu již dnes odhadnout postup státního zástupce, který bude zřejmě nucen ve svém rozhodnutí o stížnosti tohoto obviněného do zahájení trestního stíhání věc buď vrátit, nebo zastavit. Dovolte mi konečně závěry k tomu, co jsem zde řekla. Přesto obě trestní kauzy, jak trestní stíhání pana poslance Babiše, tak pana poslance Faltýnka, podle mého přesvědčení lze již nyní zhodnotit asi takto. Nelze se proto ubránit důvodnému podezření ze zneužití prostředků trestního práva k oslabení politického soupeře. Proto jsem se spolu se svými kolegyněmi a kolegy v mandátovém a imunitním výboru při hlasování o návrhu usnesení o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka nakonec zdržela. I proto kromě jiného jsem jako ministryně spravedlnosti nepodepsala a nepředložila návrh nového zákona o státním zastupitelství, který právě v trestních věcech hospodářské povahy neúměrně posiloval nezávislost, ale i neodpovědnost státních zástupců bez toho, že by výrazně zpřísňoval jejich kárnou odpovědnost pro případ závažného profesního pochybení. Nyní jsem tomu velmi ráda a myslím, že by to mělo být pro nás všechny dostatečným poučením, až opět někdo přijde s návrhem na posílení nezávislosti - chce se mi říci stejně s Marií Benešovou až absolutní nezávislosti - státních zástupců, aniž by současně zpřísnil jejich kárnou odpovědnost. A abych dostála tomu, co si myslím, že by každý z nás měl ve své práci vždy respektovat, jistou míru nezávislosti, spravedlivosti, objektivity. Čili tato petice splňuje požadavky, správně bychom ji projednali za měsíc, za dva, ale když mám tu možnost, tak vás o ní chci informovat.
Je to rok a půl, kdy jsme hlasovali o vydání naší bývalé kolegyně paní Vlasty Parkanové. Osmnáct měsíců! A co udělala naše spravedlnost? Bohužel nijak. Nemá to v rukou Poslanecká sněmovna. Já konstatuji, že jsem slyšel podobné projevy tehdy. Jenom ji vydejme, je to pro ni dobře, aby se mohla očistit. Pokud by na ni znal někdo faktickou odpověď, rád bych ji slyšel. Pamatujete si případ z politiky v České republice, kdy byl někdo obviněn a následně vyhrál soud a byl shledán nevinným a poté pokračoval v politické kariéře? A budu rád, když se to dozvím. Dobře. Máte jeden případ. A poslední bych ocitoval vystoupení Věry Jourové. Už jsem tady o ní hovořil.